Ale bohužel už tři hodiny, možná tři a půl, vládní koalice obstruuje projednání těch dalších bodů. Ale teď ještě vést dvě hodiny debatu, což je správné, protože my potřebujeme ujištění členů vlády, že to vyřeší a že to vyřeší rychle, tak to nestihneme ani do půlnoci s takovou. Máte to v rukou. Pan premiér to má v rukou. Každé zastupitelstvo to zvládne. Takže pane premiére, máte to v rukou.
Zagongoval jsem. Pokud je zájem o odhlášení, všechny vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Děkuji vám. Budeme tedy podle toho jednat a rozhodovat. Nyní tedy požádám o vystoupení paní poslankyni Miloslavu Vostrou, která je poslední přihlášená do obecné rozpravy. A poté pan předseda vlády se hlásí. Paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji. Na druhou stranu přiznejme si, kompenzační bonus jsme hlasovali několikrát. Už od samého počátku bylo jasné, jak bude financován. To vůbec nediskutuji. Je to správná cesta. A jinak se omlouvám, já jsem na rozdíl od kolegů zapomněla hlásit střet zájmů. Já jsem zastupitelka obce, tisíc obyvatel. Ano. Na opravdu ty nejmenší obce, kde výpadek každých 10 tisíc hraje velkou roli. My jsme si toho naprosto vědomi, a na druhou stranu souhlasíme s tím, že nesmí být zastaveny investice na všech obcích, které jsou započaty, rozjednány, a zrovna tak na krajích.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte několik poznámek. Rozdělím to do tří částí. Částečně jsme se inspirovali tím rakouským modelem, nicméně celou řadu věcí jsme dělali podle našeho modelu. Byli jsme popravdě řečeno ze začátku trošku obezřetnější. Zcela klíčové bylo to, že jsme čekali na výsledky Velikonoc. Já mám dobrý pocit a radost z toho, že se nám podařilo pochopitelně i díky tomu, že ty výsledky se zlepšovaly ve smyslu reprodukčního faktoru, počtu infikovaných a tak dále, dodržet. Monitorovali jsme to stále. Myslím si, že je třeba korektně říct, že něco jsme měli o něco rychleji, něco o něco pomaleji, ale když jsem se díval na naše sousedy, bylo to všechno plus minus 10 dnů. Dobrá zpráva je ta, že se nám podařilo těch několik etap dodržet, dodržet přesně na ten datum. Takže jsme mezi zeměmi, které mohly být těmi, které rychleji uvolňují díky dobrým výsledkům. Stejně tak netvrdím, že všechno to, co proběhlo, bylo na čas úplně ideálně. Přesto si troufám tvrdit, že většina těch programů padla na úrodnou půdu. Zaprvé proto, že celá řada těch programů je průběžných a dlouhodobých, jako jsou třeba záruční schémata, ta jsou třeba na rok dopředu. Přesto ta částka toho jednoho bilionu, bude to o něco více, vychází z nějaké metodiky. Takže já tady teď nebudu rozebírat ty jednotlivé programy, už i zde ve Sněmovně jsme si to řekli poměrně mnohokrát, který z nich byl více úspěšný, méně úspěšný. Stejně tak tím nepřímým nástrojem podpory podnikatelského prostředí je zvýšená míra podpory investic, to znamená, zvyšujeme zdroje do Státního fondu dopravní infrastruktury. A toto samo o sobě není jenom podpora těch velkých investic, není to podpora jenom stavebnictví, ale pochopitelně i průmyslu, logicky dodavatelů, subdodavatelů, řemesel a tak dále. A je nepochybné, že je to všechno provázáno, to znamená, nemůžeme říct úplně zjednodušeně, že pouze podpora živnostníků, která je poměrně velká, dokonce taková, že třeba některé větší firmy už zvedají trošku prst, že na ně myslíme méně, že dáváme hodně živnostníkům, ale zase opačně, živnostníci mají někdy pocit, že to dáváme do těch větších firem, což je asi normální. A tu poptávku my neumíme zabezpečit jinak než tím, že budou peníze na trhu, a ty peníze na trhu mohou být ve dvou formách, buď tím, že zabezpečíme zdroje například formou záruk, aby se půjčovaly, anebo tím, že se lidé nebudou bát o práci, že budou mít stabilní zaměstnání, že budou mít solidní mzdy, a tím pádem budou kupovat u živnostníků.
Vláda 14. dubna představila plán pro postupný návrat, který kdybych pozitivně hodnotil, tak adekvátně reagoval na aktuální situaci. Často se je dozvídali z tiskových konferencí dříve, než si vůbec něco mohli přečíst. Takže se samozřejmě snažili dostat na web Ministerstva školství, který padal kdykoliv, když pan ministr měl tiskovou konferenci. Mnohdy není jasné, zda pokyny v těch manuálech byly závazné, nebo doporučené. Nebyl zde stanoven ten cíl, čeho chceme dosáhnout, naopak tam byl ten pokyn. No a teď se začalo řešit: No a vedle máme lesík, kde nikdo není. Můžou tam ty děti jít, nebo ne? Takže tato opatření neshledávám dobrá. Nebyla zde předvídatelnost rozhodnutí Ministerstva školství a uvolňování postupnému nástupu dětí do škol. Vlastně jsme nevěděli, co se stane. Neříkám, že by to mělo být striktní, že se to musí plnit. Ale nějaká předvídatelnost - když se situace takto zhorší, bude následovat toto - to by zde mělo být. Proto budu navrhovat druhé usnesení a to zní: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby připravila a zveřejnila do 31. srpna 2020 plány se scénáři, jak budou fungovat školy v případě možného dalšího epidemiologického ohrožení, s tím, že připravené scénáře a navržená opatření budou řádně zdůvodněny a jejich realizace bude stanovena na základě epidemiologických indikátorů, čímž se umožní zřizovatelům, školám i veřejnosti předvídat možná opatření na základě vývoje epidemiologické situace." Protože příklad je ošetřování člena rodiny. Ale to bude asi komunikace této vlády.
Tak, nyní tedy přečtu sérii omluv a připraví se pan poslanec Milan Brázdil. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová se omlouvá až do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Pan poslanec Mikuláš Ferjenčík se omlouvá od 11.45 do konce jednacího dne, a to ze zdravotních důvodů.
To není pouze o covidu. Tady může přijít další nějaký infekční agens. Víme v každém okamžiku, kolik máme kde pacientů s covidem, v jakém stavu, jestli je to lehký stav, středně těžký stav, těžký stav. Jestli jsou umístěni na mimotělním oběhu ECMO. Toto všechno máme a tato data nezpracováváme, máme je k dispozici, máme je online, to tady nikdy nebylo. A ukazuje se, že samozřejmě i elektronizace zdravotnictví je jedna z cest, jak se připravit právě na podobné hrozby. Tady určitě my budeme chtít pokračovat v té elektronizaci, ve sdílení dat. E-žádanka je takto používána. Samozřejmě mají celou řadu ještě nedostatků, ale fungují obecně velmi dobře. Zatím se to skutečně daří. Děláme na tom všichni maximum. Takže tam jsme na jedné lodi. To není jenom otázka zdravotnictví, ale kdy se zapojují další resorty, další složky tak, abychom tu situaci zvládli. Případně jsem připraven odpovědět na dotazy. Jsem rád, že se nám podařilo české zdravotnictví provést tou krizí bez zásadních problémů.
Děkuji ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi za jeho vystoupení.
Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, i když už to tak dost dlouho nevypadá, pořád ještě nemáme schválený program. A chci jenom za klub Starostů a nezávislých říct, že my ho rádi podpoříme, právě aby tady mohla být otevřena diskuse o všech těch čtyřech navržených bodech, které mně přijdou alespoň pro každého, kdo nemá černé svědomí, naprosto bezkonfliktní a důležité v tom, abychom byli na případnou a všemi jistě nechtěnou druhou vlnu lépe připraveni, než jsme kdy mohli být připraveni na tu první. Je důležité o tom diskutovat, je samozřejmě důležité se poučit. Chyby děláme každý a zvláště v situacích, kdy jsme vystaveni takové krizi.
Právě na tuto část našeho navrženého programu se chci zejména soustředit, jakkoliv samozřejmě jsou důležité všechny ty body, které bychom měli projednat. O centrálních nákupech ochranných pomůcek, ke kterým přistoupila vláda v průběhu nouzového stavu prostřednictvím jednotlivých ministerstev, jsme v Poslanecké sněmovně již diskutovali. Nicméně stále zůstává ještě mnoho nezodpovězených otázek. Je nepochybně ve veřejném zájmu podrobit všechny nákupy kontrole. Často zde nebo v médiích od členů vlády zaznívá, že nepřísluší Poslanecké sněmovně se nákupy zabývat, že je již prověřuje Nejvyšší kontrolní úřad. To, že je prověřuje NKÚ, by neměla být ani omluva nebo výmluva, to je právě naopak varovným signálem, že je zde skutečně něco v nepořádku, a Poslanecká sněmovna, která vůči vládě plní kontrolní funkci, by na svá práva a povinnosti v této chvíli rozhodně neměla rezignovat. Zde bych ráda ocitovala slova pana ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, která pronesl v Poslanecké sněmovně přesně před měsícem, 28. dubna, kdy právě na pořadu schůze byl i bod k centrálním nákupům ochranných pomůcek. Cituji: "Takže pojďme to hodnotit skutečně objektivně. Myslím si, že i v rámci skutečně nějakého časového odstupu. Ať se udělají účty. Ať se prostě složí účty, až se skutečně ta situace vyřeší. My s tím nemáme problém. Ať se klidně kontroluje. Nemám s tím jakýkoliv problém. Ale prostě v této době hodnotit na základě dat, která jsou zkrátka neúplná, která se mění každým dnem, není úplně férové." Konec citace. To je měsíc starý citát. A dnes jsme tady od pana ministra už slyšeli, že sice kontrolu ano, ale vyšetřovací komisi nikoliv. Přestože tvrdí, že svědomí má naprosto čisté, a že tedy si za svými kroky a za kroky ministerstva jako takového stojí.
Bylo vidět, že jsme zkrátka ty kroky dělali jako jedna z prvních zemí v Evropě a že se ukázalo, že tento přístup byl správný, proaktivní přístup. Dneska mám pocit, že každý se k tomu vyjadřuje, každý na to má nějaký názor. Ale toto není teorie. To není nějaká teoretická úvaha co by kdyby. Tady byly jasné scénáře z konkrétních zemí, které si tady můžeme vyjmenovat. A dnes zkrátka prakticky celý svět je tou nemocí zasažen. A vidíme, jaké katastrofální důsledky zejména pro zdravotnictví tato nemoc může mít. Nic takového se v České republice nestalo. A nestalo se to právě proto, že jsme byli proaktivní a že jsme zavedli ta opatření velmi brzy a díky tomu jsme předešli těm katastrofickým scénářům. A také se trošku zapomíná na to, jak se ta situace vyvíjela, a vyčítá se, proč jsme nebyli připraveni lépe, proč nebyly vyšší zásoby ve Správě státních hmotných rezerv. Za celou dobu se ani jednou nezměnily normativy zásob ve Správě státních hmotných rezerv. Ale my jsme samozřejmě jako ministerstvo tam dali dané požadavky v řádu milionů kusů ochranných prostředků. A myslím si, že je to zcela správné a že to je skutečně jedno z těch ponaučení, které si musíme do budoucna vzít, že ty zásoby byly naprosto nedostatečné. Ale problém je, že zkrátka nikdo nedokázal dohlédnout těch dopadů a toho, že by tady mohlo být v Evropě epicentrum nákazy takovéhoto rozměru. My jsme následně, a o tom také bylo řečeno, dostali úkol jako první resort od vlády, abychom začali nakupovat ochranné prostředky. My jsme se tam přihlásili jako první stát v Evropské unii. Byli jsme jedni z prvních, kteří se přihlásili do tohoto společného nákupu. Dva měsíce trval tento joint procurement action - akční mechanismus společného nákupu. A odkud je nakoupila? Nikoli z Evropy. Nikoli z evropských zdrojů od evropských firem. Takže i to je určitá symbolika, že zkrátka Evropa v tomto směru hraje bohužel druhé housle, pokud jde o nějakou soběstačnost týkající se těchto ochranných prostředků. Platí to jak pro Českou republiku, tak pro všechny země Evropské unie.
Nouzový stav již skončil, centrální nákupy jsou také ukončeny. A to by ta komise skutečně jít mohla. Ráda bych také ještě připomněla, že nákupy ochranných pomůcek začalo prověřovat také Ministerstvo financí a ten argument, že věc vyšetřuje NKÚ, a už tak není dalšího vyšetřování třeba, se tím trochu vytrácí. Proč ne vícestupňová kontrola, proč ne více očí, které budou moci najít případné nedostatky? Ty peníze, za které bylo nakupováno, jsou právě z daní našich občanů, firem a já nevidím jediného důvodu, proč by neměli tyto informace mít i v průběhu samotných šetření. Takže celkově jde téměř o 10 miliard korun z veřejných peněz. Co má být vlastně smyslem této komise? Je smutné, že místo toho, aby vláda ve světle současných nejasností usilovala o co největší transparentnost, tak nám zde naopak byly předkládány k novelizaci zákony, jako je zákon o veřejných zakázkách, které právě dávaly jenom prostor k dalším pochybnostem a spekulacím. Často se také používá argumentace, a to nejenom tady v rámci Sněmovny, ale i v mediálním prostoru, velmi častá otřepaná fráze, že nemá smysl žádnou komisi zřizovat, protože žádná komise nikdy nic nevyřešila. A pokud někdo zpochybňuje institut vyšetřovací komise, může stejně tak zpochybňovat právo poslanců na informace od vlády, může zpochybňovat nárok interpelovat nebo třeba povinnost vlády účastnit se vůbec jednání Poslanecké sněmovny. Ale to tady vlastně od nikoho neslyšíme. Takže nevidím důvod, proč najednou jeden z institutů, který jednací řád umožňuje, by měl být takto zásadně zpochybňován. Vážené kolegyně, vážení kolegové, v první řadě si vás samozřejmě dovoluji požádat vůbec o schválení navrženého programu, abychom vůbec mohli ten bod projednávat a abychom mohli projednat návrh 46 poslanců, kteří splnili náležitosti zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a na základě něho navrhují zřízení této komise.
Děkuji paní předsedkyni.
Děkuji za slovo. To zásadní k programu schůze řekla paní předsedkyně. Já po ní nebudu ty argumenty opakovat. Prosím pěkně neměli. Teprve od roku 2000 máme skutečně v bilanci zachycené všechny ztráty a deficity. Do té doby se to schovávalo po různých šuplatech a tvrdilo se, že máme vyrovnané rozpočty. Druhá poznámka, k panu ministru Hamáčkovi, který opakovaně - kdyby to řekl jenom tady, tak bych snad ani nereagoval, ale on to napsal asi v pěti rozhovorech, které vedl. Vždycky říká: ten Kalousek tenkrát říkal, že kvůli třem nakaženým se nouzový stav nevyhlašuje. No, ten Kalousek to takhle neříkal. Ten Kalousek říkal, že pokud pan ministr Hamáček chce vyhlásit nouzový stav při třech nakažených, tak má asi informace, které ta veřejnost nemá. Můžeme vést diskuzi o tom, jestli bylo dobře, že to řekl, nebo neřekl. Já si myslím, že v tom je ten zásadní problém. Vláda rozhodovala na základě nějakých informací, které často ta veřejnost neměla. Takže jenom tohle jsem chtěl uvést na pravou míru. Ano, řekl jsem, že pokud kvůli třem nakaženým chce ministr vnitra vyhlásit nouzový stav, má zřejmě informace, které veřejnost nemá. Což si myslím, že byla pravda. Ministr Hamáček měl informace, které veřejnost neměla, a já si myslím, že veřejnost na ně měla právo.
Děkuji, pane předsedo.
A chtěl bych také poděkovat těm, kteří byli schopni racionálně vyhodnotit situaci a rozhodovat tak, aby Česká republika vycházela v tom celosvětovém hodnocení jako stát, který přijal opatření včas, řádně a samozřejmě s lidskými chybami, o kterých se tady budeme bavit. Musel bych připomenout, nebyl jsem tady v té době, ale jako praktický advokát jsem zastupoval řadu obcí, které s tím měly obrovské problémy, v roce 1998 jsme dělali první rozpočtové určení daní, které znamenalo, že se narovnávaly vztahy mezi malými obcemi a těmi většími. A já jsem na to hrdý, protože ne každý stát to mohl takhle říct.
Přečtu omluvy. Pan poslanec Vít Kaňkovský se omlouvá dnes od 9.45 do 12 hodin ze zdravotních důvodů. Pan poslanec Ivan Bartoš se omlouvá dnes od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.
Faktem je to, že české firmy v oblasti zdravotnictví nebyly připraveny na tuto krizi. V rámci Ministerstva průmyslu a obchodu takto spolupracujeme nově se dvěma tisíci subjekty. Poté pochopitelně se mohou účastnit veřejných soutěží. I tam si stále musíme uvědomit to, že to není tak úplně triviální. Nicméně, a to už přecházím k tomu dalšímu bodu, v rámci Správy hmotných rezerv jsme tento systém a mechanismus našli. Takže dostávám se už k poslednímu bodu, a to je další opatření toho charakteru, kdyby nedej bože nějaká další vlna přišla, jak jsme na to připraveni, a opět z toho ekonomického, případně technologického úhlu pohledu. Proto jsme rozhodli, schválili vládou, posílení Správy hmotných rezerv. Zjednodušeně řečeno, Správa hmotných rezerv si bude držet nehotové výrobky u tuzemských firem, které je následně budou v případě potřeby a krize dodávat. Druhým nezbytným krokem pro připravenost je technologická připravenost. A není to jenom otázka financí, je to otázka organizace a je to samozřejmě otázka připravenosti té technologie. A poslední, k čemu je třeba rovněž přihlédnout, a je zde vidět ten význam právě třeba v těchto situacích, je vyšší míra digitalizace státní správy. Děkuji za pozornost a přeji hezký den.
Jsou tu ještě dvě přihlášky s přednostním právem. Nejprve vystoupí pan předseda Marian Jurečka a poté pan předseda Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Byla jiná ještě počátkem dubna, kdy se tady ještě dořešovaly otázky zabezpečení pracovníků v sociálních službách, v terénních sociálních službách, kdy se řešila vůbec určitá pravidla pro to, jakým způsobem v těchto zařízeních fungovat. Tomu rozumím. Ale velmi bych byl rád, aby tady byl opravdu otevřený kritický materiál, který bez potřeby píárově lakovat věci narůžovo by popsal, jak se ty věci odehrávaly. Aby to byla analýza, u které si otevřeně řekneme: tady se nám ty věci nepovedly.
Nyní jsem tady zaznamenal jednu přihlášku na faktickou. Paní poslankyně, prosím máte dvě minuty. Máte slovo.
Poděkování skutečně zdravotníkům, kteří tu práci odvedli naprosto skvěle. Krajské hygienické stanice odvedly od začátku obrovský kus práce. Ony to byly, kdo informovaly, kdo vedly ty lidi, kdo dokázaly trasováním uzavřít ohniska nákazy. Jenom prosím, abychom tu disciplínu drželi i nadále a předešli dalším komplikacím.
Dovolte mi také několik poznámek k tomu prvnímu bodu dnešní mimořádné schůze. Pan ministr tady hovořil o tom, jak se to všechno skvěle zvládlo. Ale už koncem ledna tady pan docent Svoboda upozorňoval na možné nebezpečí. A já bych chtěl velmi vyzvat vládu k tomu, aby připravila pro ty budoucí časy, kdyby se objevila buď druhá vlna pandemie covidu nebo nějaká jiné krizová situace, aby to sdružila pod jednu hlavu. A pak odpadnou i ty některé dohady, jestli jedno ministerstvo nakupovalo levněji a druhé dráže, jestli to jedni lépe distribuovali a podobně. Pak se zmíním o další, trošku kontroverzní záležitosti, a už o tom tady hovořila vážená kolegyně Olga Richterová, a to je laboratorní testování. Všichni víme, že ze zkušenosti i ostatních států, zvlášť těch, které zvládly pandemii covidu velmi dobře, že je velký důraz právě na systém a i četnost testování potenciálně nakažených.
Možná se pletu, možná ne, odpusťte mi to když tak. Podle našeho soudu ne dříve. Nicméně program, který je nabízen Poslanecké sněmovně ke schválení, poslanecký klub KSČM rovněž podpoří.
Děkuji, pane předsedo. Já přece jenom ještě malou chvíli počkám, protože při přihlašování se kolegů s přednostními právy si nikdo nemohl udělat přesný obrázek o tom, kdy přistoupíme k hlasování. Stalo se a můžeme přistoupit k hlasování. Kdo je pro?